Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou a Korejskou republikou v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Tato daňová smlouva je pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Korejská republika je vyspělou zemí a současně naším velkým mimoevropským obchodním partnerem. Lze zmínit investice například společnosti Hyundai. Korejská ekonomika současně představuje významnou část hospodářského potenciálu Dálného východu a lze předpokládat, že postavení této země mezi našimi důležitými hospodářskými partnery bude dále posilovat. Závěrem mohu konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě umožní relevantní výměnu informací. Prosím vás tedy, dámy a pánové, abyste vzali v úvahu mnou uvedené skutečnosti a podpořili přikázání této smlouvy příslušným sněmovním výborům.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím ho, aby se ujal slova. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Navrhuje někdo nějaký další výbor? Nenavrhuje. Budeme tedy hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 237, přihlášeno 174 poslanců, pro 147, proti nikdo.
Dohoda je liberálního charakteru a přináší moderní smluvní rámec vytvářející vhodné podmínky pro případnou budoucí realizaci leteckého provozu mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.
Děkuji panu ministru dopravy. A nyní pan zpravodaj Daniel Pawlas se svou zpravodajskou zprávou pro prvé čtení.
Víceméně zopakuji to, co už řekl pan ministr. Důvodem předložení tohoto tisku je, že letecká doprava mezi Českou republikou a Mongolskem není v současné době upravena žádnou smlouvou, a je to z důvodu civilního letectví České republiky do budoucna velice zajímavé teritorium. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Já chápu, ale já musím dodržovat jednací řád. Rád bych projednal tuto záležitost. A budeme se zabývat bodem číslo Požádám o slovo ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Tím, že se Česká republika stane smluvní stranou této meziamerické úmluvy, která je jinak otevřena k podpisu a k ratifikaci i neamerickým státům, tak tím získá nástroj pro mezinárodní spolupráci v trestních věcech s celou řadou amerických států, s kterými dnes takovou mezinárodní smlouvu nemá. Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme rozpravu ukončit a rozhodnout o přikázání podle rozhodnutí organizačního výboru, které opakovala paní zpravodajka. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám. Můžeme tedy konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.
Ústavní soud nezrušil třetí a čtvrtou vlnu. Dal prostor rozmyslet si výjimky. Zrušil pouze nařízení vlády. Dvě třetiny orgány Finanční a Celní správy řešily napomenutím nebo domluvou na místě. To znamená, ten citlivý přístup, po kterém se volá, tady je. To jsou věci, které v podstatě už dnes dělají. O důvěrnosti dat nebudu mluvit. Máme tady speciální pracoviště. To znamená, že důvěra dat je pro nás absolutně alfa a omega, a neprokázal nikdo, že by tomu bylo jinak. Ani historicky. Nikdy nebyla žádná data, nebylo prokázáno, že by byla zneužita nebo nějakým jiným způsobem využita. Znova opakuji, koho vás zajímají náklady, najdete je na webových stránkách etrzby.cz. Žádný nárůst úředníků nebude. Na dotaz opakuji poněkolikáté. A ještě malá poznámka, pane poslanče Skopečku. Opět jsem to říkala několikrát a opět, jestli máte zájem, najdete to na webových stránkách Ministerstva financí. Světová banka - a teď mluvím za část Doing Business, která se týká činnosti resortu Ministerstva financí - už od roku 2016 vykazuje zlepšené výsledky, posouváme se na lepší příčky. Samozřejmě že my pracujeme jak na snižování daňových úniků, podívejte se na data Evropské komise, co se týče VAT Gap, kam jsme se posunuli, a vůbec neuvádím naše odhady, říkám čísla Evropské komise, jak snižujeme VAT Gap. To je obrovský úspěch. A samozřejmě ta data se zlepšují dál. Pracujeme na zjednodušení daní. Máme projekt Daně. Řekla jsem to v médiích několikrát, jestli kdo přišel s čím. My máme ve vládním prohlášení paušální daň. A je to jedno. Tak se spojme a prosaďme ji společně. Je to dobře pro naše živnostníky. A my do toho půjdeme. Poslední. Dejte šanci Asociaci českého tradičního obchodu, která zastupuje 7 000 prodejen. Ať vám řeknou svoje zkušenosti se zavedením EET v první a druhé vlně. A na závěr mi dovolte, abych se podělila o jeden velmi silný zážitek, který jsem zažila před třemi týdny v Olomouci na akci SAMOŠKA, možná jste to někdo už slyšeli v médiích, kde jsem byla po dvou letech, před dvěma lety, když se zavádělo EET a nyní po dvou letech. Moderátor se jich spontánně zeptal - kdo je proti EET? Pak se ptal - komu je to jedno? Kdo podporuje EET? Pro všechny. Takže dejte šanci této novele.
Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo.
Stokrát opakovaná lež se nestane pravdou. Nemůžeme tady říkat od mikrofonu, paní ministryně, že to Ústavní soud nezrušil, když to zrušil. Pak ta debata je úplně mimo. Kdybyste měla pravdu, tak už dávno platí a dneska nic neprojednáváme! To za prvé. Z toho silného zážitku z Olomouce, který jste tu popsala, je klíčová poslední věta. Když já, tak on taky. Co to je za přístup? My to musíme, tak ať oni to mají taky! To je to silné poselství. A my říkáme - ať to nemá nikdo!
Děkuji za slovo. A já je vždycky prosím, jestli by mně k tomu nenapsali pár řádek. A každý mi říká - nezlobte se, pane Kalousek, promiňte, ale já skutečně nestojím o šikanu z finančního úřadu. To je prostě tak běžné. Ale užijte si svůj zážitek.
Budeme tedy nejprve hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Kdo je proti? Je zde zájem o odhlášení, což jsem právě učinil. Návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Dále zde byl navržen výbor pro veřejnou správu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání návrhu výboru pro veřejnou správu jako dalšímu výboru. Dalším návrhem byl výbor pro životní prostředí. Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem byl zemědělský výbor. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Dalším návrhem byl zahraniční výbor. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. A poslední byl navržen výbor sociální. Kdo je proti? Všem přítomným se výrazně zlepšily statistiky hlasování a žádný další výbor nebyl určen k projednání tohoto návrhu.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já bych chtěl jenom možná podotknout. To skutečně není ta otevřená debata, která tady byla avizována od paní ministryně.
Pohybujeme se na hraně ústavnosti. Ta novela se snaží vyhovět tomu nálezu, ale opravdu mu vyhovuje? Vy si tu diskuzi nepřejete. Vy jenom vstřícně hovoříte, jak chcete diskutovat, ale pak jenom chcete velet a chcete, aby ti všichni ostatní mlčeli.
Pane ministře, máte slovo.
Česká republika je smluvní stranou úmluvy z roku 2007, která byla uzavřena se Spojenými státy americkými a která upravuje spolupráci v oblasti vědeckotechnické. Ta smlouva byla přitom uzavřena na dobu určitou. Vzhledem k pozitivnímu přínosu samotné vědeckotechnické spolupráce se Spojenými státy americkými prosím o podporu tohoto návrhu.
Za Českou republiku byl již tento protokol podepsán, a to v Praze panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, za americkou stranu bylo dojednáno, že signatářem bude velvyslanec Spojených států amerických v České republice. Dohoda vzhledem k obsahu v ní zakotvených náleží mezi mezinárodní smlouvy prezidentského charakteru, které podléhají ratifikaci a vyžadují souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu podle článku 49 nebo 10a Ústavy České republiky. K provádění protokolu není potřeba přijetí zákona. Dohoda i protokol jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných mezinárodních smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Meritorně se skutečně jedná o to, aby byla umožněna spolupráce vědeckým institucím Spojených států amerických a České republiky. Návrh protokolu byl již projednán s Kanceláří prezidenta republiky, Legislativní radou vlády a všemi zúčastněnými resorty, jejichž připomínky byly do výsledného návrhu protokolu reflektovány.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan zpravodaj, tentokrát jako poslanec, se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. I po konzultaci s Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy bych chtěl požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Děkuji. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 223 - ze 162 přihlášených bylo 126 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám, se kdo je pro. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to včetně svého stanoviska k nim. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí.
Byla vypracována jako inovativní přístup, který má formu mezinárodní mnohostranné úmluvy a který umožňuje hromadnou a v relativně krátkém časovém úseku realizovatelnou implementaci závěrů tohoto projektu do obsahu existujících mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. Dohodnuté minimální standardy se dotýkají především zavedení pravidla proti zneužívání těchto bilaterálních smluv, výslovného zmínění cíle a smyslu smluv, a dále pak tyto standardy přináší změny do článku smluv o zamezení dvojímu zdanění, které se dotýkají oblasti řešení případu dohodou s cílem účinného a včasného řešení, případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace těchto významných mezinárodních daňových smluv. Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí. To se týká jak smluv v tuto chvíli špatných, tak samozřejmě i smluv, které v tuto chvíli v platnosti ještě nejsou. Jen pro vaši informaci, v kontextu smluv o zamezení dvojímu zdanění uvádím, že v současné době jsou k podpisu připravovány smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Irákem, Bangladéšem a Katarem.
Děkuji paní ministryni. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do obecné rozpravy nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Není. Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh projedná zahraniční výbor. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 174 poslanců, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím jsme uzavřeli prvé čtení tohoto návrhu. Prosím, máte slovo.
Dovolte mi stručně představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Základem této úmluvy je chránit zejména druhy a stanoviště, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci více států. Návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy se Parlamentu předkládá z toho důvodu, že k přístupu České republiky k Bernské úmluvě v roce 1998, tehdy chápané jako smlouva vládní, došlo před novelizací Ústavy z roku 2001, kterou byla jednoznačněji upravena kritéria definující smlouvy prezidentské kategorie. A teď ještě ke změnám. Změna této přílohy spočívá v zařazení nového druhu, v tomto případě se jedná o rysa balkánského. Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že postoupíme společně tuto smlouvu k dalšímu jednání v zahraničním výboru.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy ani nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Je zde nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 172 poslanců, pro 134, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu. Současně končím dopolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny.